Prosím máte slovo.
Takže jde pouze o to, že se načtou znova pozměňovací návrhy s tím, že paní Pekarová Adamová načte ten původní, kde je 14 dní, a můžeme hlasovat, protože procedura zůstane úplně stejná.
Pan předseda Poslanecké sněmovny.
Po skončení rozpravy ve třetím čtení bychom hlasovali o vrácení do druhého čtení. Druhé čtení může následovat bezprostředně. Vrátíme se zpátky do třetího čtení bezprostředně - nouzový stav to umožňuje - a budeme hlasovat.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Tedy zahajuji hlasování - vrácení do druhého čtení. Kdo je proti? Vrátili jsme se do druhého čtení, to znamená, že musíme znovu hlasovat o tom, jestli povedeme obecnou rozpravu. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Prosím, máte slovo. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Tak prosím zpravodajku paní poslankyni Janu Pastuchovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování.
Vážené kolegyně a kolegové, všichni jsme si mysleli, že to bude složité, nakonec to bude velice jednoduché. Máme zde jeden pozměňovací návrh podaný paní poslankyní Pekarovou Adamovou, takže hlasovací procedura by byla následující. Ano, je tam úprava bez cestovatelské karantény, ano. Tak a pak hlasování o zákonu jako celku.
Zahajuji hlasování.
A protože jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy, měli bychom hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Ano. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Paní ministryně s přednostním právem si přeje vystoupit.
Děkuji za přijetí tohoto kompromisního návrhu a poprosím, abychom korektně říkali, že se jedná o původní vládní návrh bez... Bez nároku cestovatelských karantén na izolačku.
Děkuji. S přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura.
Paní ministryně Maláčová si fakt nedá pokoj. Přesně se potvrdila má slova, když jsem vystupoval. Nebýt vaší politické arogance, už jsme to schválili v pátek.
Pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Nenamítá. Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, vážený pane ministře. Budeme pokračovat v jednání, které jsme přerušili z důvodu nepřítomnosti členů vlády. Poslanec Beitl! Už jsme tak daleko. Prosím.
Řeší fatální problémy svých firem v souvislosti s epidemií koronaviru a řeší svoji budoucnost, kterou počítají na týdny a na měsíce. Dotace Antivirus, která tady byla mnohokrát řečena, zatím oficiálně do konce dubna, nikdo nic neví, co bude dál. Možná paní ministryně by věděla, mohla by jim dát naději, ale oficiální informace nejsou. Poslední podpora za 10., 11., 12. měsíc roku 2020 nepřišla, nikdo nic neví. Dotace COVID - Gastro - Uzavřené provozovny, poslední podpora za říjen, listopad, prosinec, začátek ledna opět nepřišla, nikdo nic neví. Bývalo dobrým zvykem, že podobná témata byla projednávána na tripartitě a strany tripartity se snažily dosáhnout shody. Tento důvod však nelze rozumně akceptovat hned z několika důvodů. Jednak je třeba si uvědomit, že pracovní právo je součástí občanského práva, a i když je v něm smluvní volnost stran omezena v důsledku přijetí principu ochrany slabší smluvní strany, to je zaměstnance, je třeba, aby obsahovalo instituty a nástroje, které dávají oběma stranám možnost určitého výběru. Základní výměra dovolené v českém zákoníku práce ve výši čtyř týdnů je z hlediska mezinárodních úmluv a práva Evropské unie zcela v pořádku. V rámci EU je úprava v českém právním řádu běžná, některé státy mají více, některé stejně. Některé zvyšují nárok na dovolenou s počtem odpracovaných let nebo jej spojují s určitým druhem práce, tedy obdobně jako v České republice například státní zaměstnanci, učitelé, pracovníci ve ztížených pracovních podmínkách. Je třeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy na pět týdnů dovolené bude právní nárok, dojde k významnému zvýšení nákladů na straně zaměstnavatelů. Již v roce 2017, kdy stejný návrh byl podán formou pozměňovacího návrhu k tehdy Poslaneckou sněmovnou projednávanému návrhu změny zákoníku práce, analytici Hospodářské komory provedli odhad nákladů pro zaměstnavatele a vyčíslili jej na 28 miliard korun ročně. Mluvíme o roku 2018, tehdy byla stanovena tato částka. Vzhledem k tomu, že od března 2017 došlo k nárůstu mezd, lze očekávat, že tato částka bude ještě vyšší. Zaměstnavatelé potřebují pro získání a udržení zaměstnanců nástroje, které mohou pro tyto účelně použít v závislosti na svých hospodářských výsledcích. Kumulace zvyšování nákladů na zaměstnance, ke které v současnosti dochází - zrušení karenční doby, zvyšování minimální mzdy - zvyšuje cenu práce, omezuje soutěž na trhu práce a celkově vytváří excesivní tlak na svobodu podnikání. Navíc bude mít nežádoucí dopady i na zaměstnavatele v neziskovém státním sektoru včetně těch, kteří zaměstnávají osoby se změněnou pracovní schopností. Ještě jednou tedy ze všech zde uvedených důvodů Hospodářská komora České republiky zásadně nesouhlasí s poslanci navrhovanou změnou." Dalším stanoviskem je stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky. K uvedenému návrhu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky uplatňuje následující zásadní připomínku. V návaznosti na předložený návrh tento považujeme především za nesystémový, kdy v současné době proběhlo připomínkové řízení k vládnímu návrhu novely zákoníku práce. Proto nedoporučujeme, aby byly podporovány dílčí návrhy mimo uvedený vládní návrh. Poslanci mohou své návrhy uplatňovat při projednávání vládní novely. Domníváme se, že u podnikatelů by měla být ponechána možnost prodloužení dovolené na kolektivní smlouvě s přihlédnutím k možnosti poskytnutí benefitu zaměstnancům prostřednictvím sick days. Důvodem je nejenom charakter zemědělské výroby, její sezonnost, ale především nezájem a neochota samotných zaměstnanců zákonnou dovolenou vyčerpat. V resortu zemědělství je tato možnost dlouhodobě a každoročně využívána tím, že kolektivní smlouva vyššího stupně dává subjektům, pro které je závazná, možnost výběru - buď dovolená v rozsahu pěti týdnů, anebo v rozsahu čtyř týdnů spolu se stanoveným finančním bonusem. Přesto i při této úpravě přetrvává výše uvedený problém, to je již zmiňované nečerpání dovolené. Tato skutečnost pak vede řadu podnikatelských subjektů k obcházení zákona. Dle našeho názoru je právě problematika délky dovolené jednou z mnoha oblastí, kde by bylo žádoucí a prospěšné v daleko vyšší míře využít institut kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouvy jako takové, podnikové i vyššího stupně.
Například je úplně jedno, jestli žalovaný tvrdí: Tato sekačka je moje a není jeho, protože nejde o vlastnické právo, jde o držbu vlastnického práva. Například o žalobě zrušené držby se musí rozhodnout do 15 dnů od podání žaloby, od nápadu té žaloby. Tolik jeden tematický okruh mých pozměňovacích návrhů. Dědická smlouva je dvoustranné právní jednání, kdy se zůstavitel dohodne s někým, ať už s právnickou, nebo s fyzickou osobou, podle našeho názoru tedy s právnickou, a může ji potom povolat za dědice. Zákonodárce si od dědické smlouvy sliboval mnohé. Přitom má četné výhody - předvídatelnost, jistotu pro obě strany a samozřejmě i nějakou důkazní sílu, protože je to nejsilnější dědický titul a přebije tím pádem jako eso například závěť. Občanský zákoník je v tomto velmi vstřícný a říká, že v zásadě, je-li uzavřena dědická smlouva o celém majetku, tak potom se, pakliže ta dědická smlouva obstojí jako závěť, o té jedné čtvrtině hovoří nebo nazírá se tedy jako závěť. Ten důvod, proč se nedá pořídit o celém majetku, je skutečně historický.
To byly tedy informace o tom, jak na dovolenou nahlíží evropské právo. U nás je, ještě jednou zopakuji, současný stav takový, že pět týdnů dovolené poskytují jen některé firmy. Nárok na vyšší výměru dovolené mají někteří zaměstnanci danou zákonem a jsou to především učitelé a akademičtí pracovníci vysokých škol. Je na svobodné vůli každého uchazeče o zaměstnání, jaké formě odměny dá přednost. Konkrétním příkladem v rozdílu odměňování může být například mzdová hladina v hlavním městě a zbytku republiky. Budeme mít příště tendence srovnávat tyto hladiny mezd a stanovovat mzdové tabulky pro celou republiku? Já už jsem si v tomto světě své užil a vracet se do něj rozhodně nechci. Pokud někdo mluví o pěti týdnech dovolené pro všechny, je potřeba také zmínit velmi početnou skupinu živnostníků. Tito lidé slovo dovolená neznají a na každý den svého volna si musejí vytvořit vlastní rezervu. To je dotažení argumentace ad absurdum. Celý tento náklad jde na úkor zaměstnavatelů bez jakéhokoli bonusu a přímo poškozuje jejich konkurenceschopnost v evropském i světovém měřítku. Odložení platnosti projednávané změny zákona o rok je v této situaci pouhým alibistickým gestem. Peníze se nerodí ani na ministerstvu, ani na poště, ani v bankomatu. Každá koruna mzdového nákladu v privátním sektoru musí být podložena prací a podnikatelským úsilím. Nechte prosím ty, kteří toto úsilí denně vydávají, aby sami rozhodli, ke kterému z bonusů se při tvorbě své personální strategie a strategie odměňování přikloní. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Prosím, paní poslankyně.
Děkuji, vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci. Z pohledu zaměstnanců návrh na prodloužení dovolené na zotavenou na pět týdnů je pozitivní. My jsme ho nepředložili jenom proto, že na něm dosud nebyla ani koaliční shoda, ani shoda tripartitních partnerů. Nakonec pan kolega Potřebují prostě na chvíli vypnout. Je pro firmu daleko cennějším a je tím, který mu jeho prosperitu zajistí. A to platí, kolegyně a kolegové, o zkracování fondu pracovní doby obecně. Musíme vědět, musíme si uvědomit, pokud se dokážeme podívat trošku do budoucnosti, že přerozdělení práce je řešení, které dříve nebo později budeme muset přijmout.
Dalším stanoviskem je stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu: "Ministerstvo průmyslu a obchodu vyjadřuje k výše uvedenému materiálu nesouhlasné stanovisko, a to především z těchto důvodů. Jakékoli nové právní úpravě a právní úpravě týkající se problematiky nárokové délky dovolené nevyjímaje by měla předcházet odborná diskuze a případný návrh zákona by měl být realizován na základě hlubší ekonomické analýzy." Ještě jednou opakuji, ten materiál nic takového neobsahuje. Zavedení tohoto institutu doporučujeme ponechat na kolektivním vyjednávání a smluvních vztazích. V poslední době bylo vystaveno podnikatelské prostředí řadě chystaných změn s mnohými negativními dopady a regulacemi, například zvyšování minimální mzdy, zrušení karenční doby, zvýšení administrativní zátěže zaměstnavatelů v souvislosti s exekucemi, a dalším problémem jsou chybějící potřebné profese na trhu práce. Nedostatek lidských zdrojů v současné době je někdy řešen zaměstnáváním právě zaměstnanců, na které je uvalena exekuce, kteří jsou v exekuci nebo je na ně vyhlášen konkurz. To opět zvyšuje administrativní náročnost podnikatelům. Ministerstvo průmyslu a obchodu doporučuje přijmout k výše uvedenému návrhu zákona nesouhlasné stanovisko." Dalším stanoviskem je stanovisko Ministerstva financí: "Ministerstvo financí navrhuje, aby vláda vyslovila s návrhem nesouhlasné stanovisko, a to zejména z následujících důvodů. Nesouhlasíme se stanoviskem uvedeným v důvodové zprávě, že předpokládaný návrh nebude mít výrazné dopady na podnikatelské prostředí. Podle odhadů Hospodářské komory by náklady zaměstnavatelů vzrostly minimálně o 28 miliard korun, což považujeme za poměrně výrazný dopad. Předložený návrh novely zákona neřeší postavení malých a středních podniků, které by se musely vyrovnat se zvýšením nákladů souvisejících s prodloužením nároku na dovolenou svých zaměstnanců. Ve stávající ekonomické situaci, která je provázena citelným nedostatkem pracovníků a značným objemem zakázek, považujeme za nevhodné direktivně omezovat odpracovanou dobu zaměstnanců. To byla tedy stanoviska klíčových partnerů, kteří by se měli do podobných diskusí zapojovat. Tato úmluva upravuje základní principy úpravy placené dovolené. Minimální délka placené dovolené je tři týdny za rok, může být stanovena minimální doba práce nutná pro vznik nároku na dovolenou. Rozdělení dovolené na části je možné a nároku na dovolenou se nelze vzdát. Jaká je úprava na úrovni Evropské unie? V Listině základních práv Evropské unie je v článku 31 zakotveno, že každý pracovník má právo na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou. Za druhé, minimální dobu placené dovolené za kalendářní rok nelze nahradit finanční náhradou s výjimkou případů ukončení pracovního poměru. Z těchto všech informací vyplývá to, co už bylo řečeno v jednom z komentářů, že stávající úprava dovolené v České republice nemá problém s právy Evropské unie. Úprava délky a hrazení dovolené v členských zemích Evropské unie: směrnice stanovuje minimální délku placené dovolené, umožňuje však členským státům stanovit delší minimální dobu placené dovolené, popřípadě umožnit zaměstnavatelům poskytovat delší dobu placené dovolené na základě kolektivních i individuálních dohod se zaměstnanci. Opět záležitost, se kterou je české pracovní právo ve shodě. Které země v Evropě mají dovolenou delší než 20 dnů: 22 dnů Portugalsko, 24 dnů Belgie, Německo, 25 dnů Dánsko, Francie, Lucembursko, Švédsko, 28 dnů Estonsko, Spojené království, 30 dnů Španělsko, Rakousko, Finsko. Maďarsko navyšuje počet dnů dovolené v závislosti na počtu odpracovaných let. Jedná se o volno, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci a zákonná úprava stanoví pouze minimální parametry. Členské země EU ve svých legislativních úpravách používají pro stanovení výše odměny za placenou dovolenou termíny jako zaměstnancova průměrná mzda, běžná týdenní sazba nebo průměrná měsíční odměna. Směrnice nespecifikuje jednotlivé složky odměny za práci, které se do výpočtu odměny započítávají. K tomu se vyjádřil Soudní dvůr Evropské unie, který ve svém rozhodnutí Williams stanovil, že zaměstnanec má právo nejenom na základní plat, ale také na všechny složky odměny za práci, které s výkonem práce souvisí a které jsou zahrnuty do výpočtu jeho celkové odměny. Zákonná úprava v Německu, Irsku, Francii a Maďarsku přímo stanoví, že zaměstnanec má právo na zahrnutí pevné i variabilní složky platu, a úprava v Belgii, Francii a ve Švédsku stanoví, že má právo také na pobírání jiných benefitů. V Polsku jsou tyto benefity zahrnuty do výpočtu, jestliže se vypočtená odměna za dovolenou výrazně odlišuje od běžného příjmu. Pokud jde o stanovení období, ze kterého se vypočítává odměna za placenou dovolenou ve formě průměru, Belgie, Francie, Švédsko a Polsko vypočítávají tento průměr za období 12 předcházejících měsíců.
Máme za to, že by zůstavitelé měli mít právo rozhodnout o celém svém majetku dědickou smlouvou, a já vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, nebojte se, nebudu tak dlouhá, budu relativně stručná, jak je mým zvykem, ale přesto si dovolím přece jenom něco říct k tomu, co zde máme navrženo, co projednáváme, a to je řešení dětských dluhů. A dívám se tady na Patrika Nachera, kterého nemohu zapomenout. Ale podívejme se také na to, co je hlavní příčinou výskytu dětských dluhů, a právě společnost Tady a teď uvádí čtyři základní příčiny. To, že děti, které jsou účastníky soudního řízení, ať už jako subjekty, nebo objekty práva, nemají relevantní právní zastoupení, vede mnohdy k těm až absurdním výsledkům. Já proto ne k tomuto zákonu, ale ke sněmovnímu tisku 911 mám již podaný pozměňovací návrh, který navrhuje, aby děti v takových případech měly právní zastoupení i vedle nebo spolu s OSPODem, který se má dětí zastat. Jsou to dopravní podniky - jízda bez jízdenky, obce - poplatky za svoz odpadů, telefonní operátoři, ale také nemocnice. Já tedy znovu říkám, že podpořím pozměňovací návrh pana kolegy Farského, který tuto takovou skutečně absurdní záležitost řeší. A poprosím vás a věřím, že dnes už tento návrh zákona, který zakazuje dětské dluhy, opustí Poslaneckou sněmovnu, tak abychom se v právním řádu s celou touto situací dobře vypořádali.
Děkuji.
Samozřejmě rozumím parlamentní obstrukci, to všechno je jasné, ale na druhou stranu chci upozornit ty, kteří ji používají, že i veřejnost vnímá některá vystoupení, abych byl češtinářsky správný, obdobně. Že nejde tedy o vyjádření k věci, ale o čistou obstrukci. Právnickou fakultu UK ukončil v roce 2020 jako magistr. Připomínám, je to hujer. Jestli si opravdu myslíte, že to někomu pomůže - nepomůže."
Nyní srovnejme alespoň podmínky zaměstnanců pro čerpání dovolené a podpořme návrh na navýšení dovolené na pět týdnů pro všechny. Pan vážený kolega Beitl tady hovořil o číslech, o tom, že náklad by byl 28 miliard. Dámy a pánové, jsme v 21. století a zaměstnanci by měli mít stejné podmínky všichni.
Děkuji. Budeme pokračovat v rozpravě. Prosím, vaše dvě minuty.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Mě velice mrzí neustálé porovnávání toho, kolik se například vyplatí na další dovolené, s dividendami. My jsme zemí, která je otevřená, která na tom nebyla ekonomicky dobře před 30 lety. A jsme zemí, kam zkrátka přišli investoři, ano, a přišli převážně, a to je dobře, především ze západních zemí, ze zemí západní Evropy, ze Spojených států. Tady někdo nechal mobil.
Dobře, děkuji za upozornění na ztrátu a nález. To byla faktická poznámka. Prosím.
Na kom si myslíte, že budou ti zaměstnavatelé muset ušetřit ty peníze? Kromě investic, které by modernizovaly jejich výrobu, modernizovaly jejich podnikání, držely je konkurenceschopné, tak to bude samozřejmě na lidech. Budou muset propouštět. Tak co je lepší? To je jednoduché, tak si vyberme. Zkrátka tohle je dneska něco, co jsme vůbec neměli připustit. My trváme na návrhu na zamítnutí tohoto zákona, této novely zákona. Já chápu, že je to programový cíl některých stran tady ve Sněmovně, který mají dlouhodobě, ale zkrátka je potřeba dívat se na to optikou roku 2021, kdy tady rok máme dopady celosvětové pandemie na ekonomiku naší země, stejně jako ji prožívají i jiné země. No na pracovních úřadech! A budou nákladem státu, koho jiného. Takže pojďme si to říct úplně na rovinu, že to takhle je. A proto navrhujeme zamítnout, byť samozřejmě v dobách dobrých o tom pojďme debatovat znovu, ale to si myslím, že bude tak za pár let. To je férové jim říct. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Bauer ve zbývajících minutách. Prosím. Děkuji. Já té žádosti rozumím. Takže v úterý budeme projednávat první čtení.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 92. schůzi Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána účast, nejprve vás odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 17. března tohoto roku. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni - není tady - takže pana poslance Jaroslava Dvořáka a pana poslance Víta Rakušana.